A kvůli tomu měníte domluvená pravidla a domluvené termíny. Není to ani rozumné ani racionální ani efektivní. Vždyť jste pro ten zákon mohli hlasovat! Mohli jste si ho upravit v Senátu, kde máte taky většinu! Mohli jste to dotáhnout do vámi vysněného úspěšného konce. Pak jste vyrobili démonického poslance Marka Bendu, který vám všechno zhatil. Já vás vyzývám, abyste schůzi neukončovali, abychom jednali podle těch pravidel a termínů, které jsme si domluvili. Na každý tlak existuje protitlak. Kromě toho, co říkal pan předseda Kováčik, tak vám klidně předvedeme a každý den budeme načítat pět hodin změny programu, až nám jednou vyhovíte a ty body projednáme. Jestli chcete, abychom zalehli na matrace, my na ně zalehneme. Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Teď bych prosil, já myslím, že mě nikdo nemůže podezírat z náchylnosti nebo ze spolupráce s klubem KSČM, ale domnívám se, že i dlouholetí poslanci KSČM potvrdí má slova, že tohle tady fakt ještě nebylo. My máme nějaká pravidla jednání, řada z nich je nepsaných. Tam bych dokázal pochopit, že je neznáte, když jste přišli poněkud později, ale většina z těch pravidel je psaných a z vašeho jednání je zřejmé, že jste si je nikdy ani nepřečetli. Že jste se o nich nikdy ani nezamysleli. Vy vůbec nechápete, jak ty procedury tady probíhají, a děláte jeden chaos za druhým, v čele toho váš předseda Faltýnek.
Musím říct, že tady máme velké pochybnosti. Nemáme žádnou pochybnost o tom, že Česká národní banka má být orgán dozoru, licencovat, kontrolovat dodržování licence, kontrolovat dodržování zákona. A nemyslím si, že je šťastný nápad, aby Česká národní banka kontrolovala nelegály. Protože potom automatická odpověď policie může být... Proč jste nezasahovali, proč ta policie nečte ty inzeráty? Čekali jsme na podnět České národní banky. Jenom poprosím ty, kteří to podporují, aby se nad tím ještě jednou zamysleli a nedávali tuto povinnost České národní bance. ČNB bude kontrolovat nejenom ty legály, ale i ty nelegály. Ale já si myslím, že platí jenom to první. To je užitečné, to je smysluplné, to má nějaký význam. To je třeba si říct.
Teď zde mám dvě faktické poznámky. Ještě potom pan poslanec Votava.
Já vám děkuji za slovo. Protože co se stane s trhem ve chvíli, kdy se zakážou pokuty? Opět zde opakuji, že z našeho pohledu je to jasné nastavení těch parametrů, funkční nastavení efektivní, které v zemích, kde je zavedeno, tak má funkčnost, efektivitu a země ho neruší. Takže opět bych velmi rád požádal a poprosil o vaše kladné stanovisko na náš pozměňovací návrh.
Ano. Zaznívají tady argumenty převážně rozumné podle mého názoru z obou stran. Jak ze strany zastánce daného názoru, třeba předkladatele, tak ze strany odpůrce. Kolik už takových případů našla ta policie nebo živnostenské úřady? Jaká je realita? Já ten váš argument chápu, on je logicky správný a já se s ním ztotožňuji, ale když tu otázku obrátím, tak ta odpověď je úplně stejná. Nefunguje to. Naprosto souhlasím, a souvisí to i s vystoupením kolegy Černocha. S tím souhlasím. Je třeba zacpat ty díry obě.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. On řekl, že jdou proti spotřebitelům. Naopak, vycházejí vstříc spotřebitelům. Pan kolega tady přejímá samozřejmě argumentaci bank, ani se tomu nedivím, že banky mají takovou argumentaci, jakou mají, když mají přijít o část svých prostředků, které by jinak z toho člověka, z toho spotřebitele, z toho, kdo má hypotéku, také dostaly. V prvním případě je to částečné splacení hypotečního úvěru. Samozřejmě motivace je zcela jednoduchá - aby když má člověk mimořádné příjmy, a to nemusí být ani bohatý, a to tady ani nezaznělo od pana kolegy. Očekával jsem, že bude říkat, že to je jenom pro bohaté. Za prvé, kolik bude takových případů, to za prvé. A za druhé, dneska je poměrně velká konkurence na trhu, na hypotečním trhu, takže já se nedomnívám, že to bude mít vliv do úrokových sazeb, a už vůbec ne do těch sjednaných. To je jedna věc.
Já bych chtěl reagovat na poslední dvě vystoupení. Tak místo abychom zlepšili činnost těch, kteří to mají na starosti, aby postupovali lépe, tvrději, efektivněji, tak je toho zbavíme, té povinnosti, a dáme to někomu jinému, který s tím nemá žádné zkušenosti.
Mohu vám říct, že mě uklidnilo to, že po konzultaci s legislativou jsem postupoval správně. Požádám pana předsedu Stanjuru, který je řádně přihlášen s přednostním právem.
Samozřejmě můžete navrhnout vyřazení všech bodů, můžete to prohlasovat, je to všechno legitimní. Pak je to úplně zbytečné. Tak to zrušme, my počkáme, s čím přijdete, co si prohlasujete. Ušetříme si čas a ušetříme si nedůstojné debaty, kdo nedodržuje dohody. A navrhovali jste to vy. Z těch pěti bodů jsem jeden navrhl já a čtyři body, na kterých jsme se shodli, navrhovali představitelé vládní většiny.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, máme několik možností. Jedna z možností je ta, kterou navrhoval pan kolega Kalousek. Vidím jednoho z oprávněných podle tohoto paragrafu, pana předsedu Sklenáka, aby mi předložil nějaký pozitivní návrh.
Mohl bych polemizovat téměř s každou větou. To, že budou v dané dny zařazeny vratky ze Senátu, tak jak jsme se dohodli, stále platí a platí také to, co bylo řečeno a také odhlasováno na organizačním výboru tuto středu. Tedy já dávám návrh, abychom vyřadili všechny neprojednané body této schůze.
Pan předseda Stanjura. Uvidíme, jestli něco projde. Třetí varianta je, že když to nikdo z předsedů klubů neudělal, tak to udělám já. Podle § 54 odst. 9 může předseda poslaneckého klubu nebo předsedající navrhnout přerušení schůze. V tomto ohledu to bude třetí návrh, který bude hlasovatelný, pokud neprojde jeden z návrhů, které byly předloženy. První je návrh na vyřazení všech neprojednaných bodů. Rozumíme si? Jde o pokus vypořádat se s touto schůzí tím, že body vyřadíme, a tím pádem nebude žádný předmět jednání. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 403 a ptám se, kdo je pro. Vyřazení všech neprojednaných bodů. Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Děkuji. Já to plně respektuji. Přeji vám hezkou cestu domů, bezpečný dojezd a na příští řádné schůzi se uvidíme.
Vážené paní a pánové, protože se nikdo nehlásí, kdo by měl přednostní právo, a protože jsme vyčerpali všechny body, které byly na této schůzi, ty, které jsme neprojednali, jsme vyřadili, končím 47. schůzi a na 48. schůzi budete pozváni podle rozhodnutí organizačního výboru.
A nakonec se, světe div se, nebo možná spíš nedivte, Ministerstvo zemědělství přiklonilo na stranu toho původního nájemce s argumentem, který je zajímavý. Myslím si, že to je zjevná snaha minimálně o podvod. Děkuji. A prosím tedy o to, aby tato interpelace byla přerušena do okamžiku, než se hodlá pan ministr zemědělství dostavit na písemné interpelace.
Dobře, rozumím vašemu návrhu. Přeji pěkné dopoledne. To znamená, budeme hlasovat o tom, aby tato interpelace byla přerušena do přítomnosti ministra zemědělství. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Přistoupíme k další interpelaci. Předseda vlády Bohuslav Sobotka odpověděl na interpelaci poslance Miroslava Grebeníčka ve věci nedostatečné informace předsedy vlády poskytnuté dne 21. ledna a 22. března 2016 Poslanecké sněmovně o aktivitách vlády a žádost o informace v souvislosti s alibistickými postoji předsedy vlády a vlády jako celku k identifikaci a řešení skutečných příčin migrační krize, k prevenci příčin a přijímání perspektivních účinných opatření ke zvládání bezpečnostních rizik ohrožujících české občany. Otevírám rozpravu a eviduji přihlášku pana poslance Grebeníčka.
Ve vystoupení premiéra tehdy zaznělo všechno možné. Mimo jiné také oznámení, že jsme prokazatelně uprostřed největší vlny uprchlíků od konce druhé světové války. Co však už tehdy zaráželo, byl fakt, že předseda vlády zcela pominul informovat o příčinách této krize. Opět ani slovo o skutečných příčinách migrační krize a ani slovo o jejich řešení. Každá migrační krize se může řešit, cituji jeho slova, jedině když se řeší příčiny krize. Žádám tedy, aby v rozpravě doplnil pozici vlády o řešení příčin krize. K mému překvapení premiér i po přímé výzvě k podání informace mlčel. Požadovanou informaci Sněmovně nepodal. To byl také důvod, proč jsem se rozhodl požádat jej o poskytnutí této informace písemnou interpelací. Jak jste se mohli přesvědčit z odpovědi předsedy vlády na mou interpelaci, kterou máte jako sněmovní tisky k dispozici, neobdržel jsem kvalifikovanou odpověď, ale komické sdělení připomínající jen málo inteligentní pokus o jakési politické školení mužstva.
Vláda v tom roce 2004 prodávala akcie společnosti Karbon Invest. Prodávala minoritní podíl ve společnosti OKD. Tím nabyvatelem byla společnost Karbon Invest. A já jsem jasně ve svém vystoupení uvedl, jak se Karbon Invest stal vlastníkem té majoritní části OKD. A tehdy vláda viděla jako nejrozumnější sociálně únosnou cestu, aby ten minoritní podíl byl odprodán tomu, kdo vlastnil ve společnosti majoritní podíl.
Je jedna hodina. Prosím pana poslance Zbyňka Stanjuru, aby předložený návrh uvedl. Děkuji pane poslanče. Ptám se, kdo si přeje vystoupit? Nikdo se nehlásí. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy? Pokud ne, tak rozpravu končím. Takže můžeme přistoupit k hlasování. Všechny vás odhlásím, protože je zde žádost o novou registraci. Takže prosím, aby se všichni přihlásili. Ještě zazvoním na kolegy v předsálí, a jakmile se ustálí počet přítomných, budeme hlasovat. Kdo je proti tomuto návrhu? Na pořadu jsou interpelace. Každopádně je to informace po jednání Evropské rady. Takže prosím, v 18 hodin všichni, kteří mají zájem o informace, se mohou dostavit do Sněmovny.
Karbon Invest se stane vlastníkem většinového podílu akcií OKD a samotný se stane předmětem obchodu přes kyperskou společnost. Až později vyjde najevo, že novými vlastníky společnosti Karbon Invest jsou právě Koláček, Otava a další společníci. Faktem je, že předmětem popsané transakce byl pouze a výhradně soukromý podíl v OKD. Státních akcií se tento pohyb v roce 1998 netýkal. Pro stát to znamenalo, že společně s ním vlastní OKD silná skupina, která má kromě ostravského revíru ve vlastnictví další podniky v Českomoravských dolech. Tento silný soukromý vlastník má majoritu, kontroluje těžební průmysl i jinde. Vedle toho v té době převládalo přesvědčení, že stát by neměl přímo organizovat těžbu uhlí. Jediným logickým závěrem pro stát v roce 1998 muselo být učinit kroky co nejvýhodnější k doprivatizaci zbytku svých akcií v OKD. Z voleb v roce 1998 vzešla nová vláda pod vedením Miloše Zemana a byla konfrontována s realitou, kterou jsem popsal před chvílí. Vedle toho stát začínal mít problémy s utlumovanými doly a rekultivacemi, vláda musela hledat způsoby, jak eliminovat také náklady na útlum. Proto i vláda Miloše Zemana hledala cestu, jak realizovat doprivatizaci menšinového podílu v OKD. V prosinci téhož roku předložil ministr průmyslu a obchodu Grégr na základě květnového usnesení vládě materiál, který konkretizoval podmínky této navrhované operace. Ministr Grégr tedy navrhoval prodat podíl v OKD jejich vlastníkům, převzít od nich doly v útlumu a ponechat v OKD byty. Toto usnesení vlády ale tehdy nebylo přijato. V červnu roku 2002 navrhl ministr průmyslu a obchodu společně s ministrem financí, aby vláda zahájila exkluzivní jednání se společností LNM Holdings, tedy se skupinou vlastnící část strojírenského průmyslu, dnešní součást společnosti ArcelorMittal. Cílem výlučného jednání s tímto předpokládaným nabyvatelem měl být odprodej všech státem vlastněných akcií ve společnosti OKD. Proti tomuto kroku se dosavadní vlastníci OKD výrazně vymezovali. Pan Koláček tehdy veřejně prohlásil, že kontroluje OKD, a postup státu začal ofenzivně napadat v médiích. Kromě toho, že stát už několik let neměl rozhodující vliv, tak pozbyl i přístup k informacím. Neměl v tu chvíli žádného člověka ve vedení podniku a neměl už ani žádnou možnost, jak ho tam prosadit. Lidové noviny tehdy citovaly tiskového mluvčího OKD pana Chalupu. Vlastníci OKD tak chtějí zabránit záměru, který nedávno schválila česká vláda, když společnosti LNM Holdings poskytla exkluzivitu na prodej obchodního podílu státu v OKD. Tato společnost se sídlem v daňovém ráji na nizozemských Antilách je pro nás netransparentní a nedůvěryhodná. Potřebujeme našim obchodním partnerům a zejména finančním institucím jasně deklarovat, že s podobným investorem, který spíše snižuje bonitu firem, nechceme mít nic společného. Nová vláda byla jmenována v červenci téhož roku. V důsledku vytlačení státu z dozorčí rady a znemožnění výkonu akcionářských práv na červnové valné hromadě se stát ohradil před soudem a požadoval zneplatnění přijatých rozhodnutí valné hromady. Do toho vedení společnosti OKD veřejně vyjadřovalo obavy, aby strategie státu nevedla ke snížení odbytu uhlí. Na jaře roku 2003 také začali veřejně prohlašovat, že prodají bytový fond OKD za tržní centy. Vláda tehdy hledala způsob, jak dokončit nezvratný proces privatizace menšinového podílu v OKD, v situaci, kdy vlastník většinového podílu vyhrožoval a začal si brát jako rukojmí horníky i nájemníky. V listopadu roku 2003 vláda rozhodla, že zahájí jednání s majoritním vlastníkem společnosti OKD, firmou Karbon Invest, o odkupu zbývajících státních akcií za co nejlepší cenu a za takových podmínek, které dále nepovedou k destabilizaci a zhoršení sociální situace v Moravskoslezském kraji. Následovalo další vyhrocení situace. Tehdy vedení OKD následně dokonce zatkla policie, zahájila trestní stíhání. To trestní stíhání označil soud v roce 2009 za nedůvodné. Pokusím se na jiném příkladě, na případě jiné uhelné společnosti, demonstrovat, že divoká privatizace a umožnění divoké privatizace v té době nebyly jenom případem OKD, že se bohužel takto ze strany státu postupovalo i u jiných společností. Obrovské rozdíly ve mzdách. A my to přece zažíváme každý den, my jsme na hranici toho zlomu. My máme hranice s Německem, máme hranice s Rakouskem. Vždycky přece chceme, aby něco konkrétního, užitečného přinesly pro lidi, kteří v Evropě žijí z hlediska jejich reálných problémů. A to, co lidé cítí, je otázka bezpečnosti, to co cítí, je otázka hospodářského růstu, pracovních míst. Bylo by také dobré si vyjasnit, jestli chceme Evropskou unii reformovat, nebo jestli z ní chceme vystoupit. Protože ti, kteří navrhují, abychom odešli z Evropské unie, těžko potom můžou mluvit o nějaké její reformě. To musí být i základní platforma, kde se bude jednat a kde se bude rozhodovat. A chtěl bych poprosit na závěr, abychom si také vyjasnili tu reformu Evropské unie. Změny nemůže dělat Evropská komise. To musí iniciovat, dozorovat Evropská rada. Tam sedí předsedové vlád jednotlivých evropských zemí. Komise pro ty změny může chystat podklady, může ty věci propočítávat, může k nim dávat právní stanoviska. Tohle musí být iniciativa členských zemí, které sedí v Evropské radě. O tom by se mělo diskutovat v Evropské radě. A já doufám, že ta debata proběhne i na setkání, které bude v Bratislavě v září, a že Česká republika určitě, a to vám mohu garantovat a slíbit, se do té debaty jednoznačně a aktivně zapojí.
Prosím.
Opravdu jsem překvapený odvahou některých z nás, kteří vědí, proč se Britové rozhodli vystoupit. Těch důvodů podle mě bylo tisíc a jeden. Vy tady akcentujete jeden. Berme to jako fakt. Zaznamenal jsem tady taková vyčítavá vystoupení vůči Britům. Co si to vlastně dovolili. Já myslím, že to je chybný tón, že by to nemělo být. A pan premiér má pravdu, že to má dělat Rada a 27 premiérů. A to musíme od začátku jako stát říkat, že to je špatně. To prostě není pravda. Nezapomeňme, že někteří z našich sousedů, kteří mají nejvíc evropské integrace na srdci nebo v ústech, nám blokovali přístup na pracovní trh! A naopak, Britové nám to umožnili od prvního okamžiku. To bychom měli ocenit.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Sklenák. Prosím.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, ta debata evidentně nesměřuje ke svému závěru. Domnívám se, že zde zazněly názory jednotlivých frakcí.
V případě, že máte protinávrh proti tomuto návrhu, tak jej prosím předneste.
Mně přijde poměrně odvážné tvrdit, že diskuze se nechýlí ke konci, když je přihlášen jeden člen Poslanecké sněmovny. Pokud mu to nestačí, pak je to rozumné přerušit.